Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Ano. Hlasování končím. Návrh byl přijat. Proti? Hlasování končím.
Takže další návrh bude pod označením 23.15 a je to H1.1.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Ano. Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Ano. Ano, děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Zeptám se, zda je žádost o kontrolu hlasování. Vidím, že atmosféra je napjatá, pojďme se dohodnout, že po hlasování o bodu 20 vyhlásíme přestávku, takže ještě dvě hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti tomuto návrhu?
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dříve než dám slovo panu zpravodaji, dovolte mi načíst omluvu pana premiéra, který se omlouvá z dnešního jednání od 13.30 do konce jednacího dne, důvodem jsou pracovní povinnosti. Stanovisko garančního výboru? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 129, přihlášeno 186 přítomných, pro 147, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti?
Děkuji, pane předsedající, ale prosím, nechte tam to hlasování, jak bylo.
Vaše připomínka měla být pouze k tomu, zda zpochybňujete hlasování nebo zpochybňujete námitku. S přednostním právem může vystoupit pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Pane předsedo, váš požadavek je v rozporu s jednacím řádem a já mu nemohu vyhovět. V tento moment, ve fázi legislativního procesu, není možné brát přestávku na klub.
Děkuji, pane předsedající. Tohle se prostě nedělá. To je první věc. Kolegyně, kolegové, já mluvím za frakci, která nemá jednotný názor, a pokládám to za správné. Tady skutečně každý z nás má k tomu svůj postoj. Já sám jsem to kdysi chtěl schvalovat, v kontextu se Seznamem nesvobody to podpořit nemohu, ale prosím všechny, kteří jsou na vážkách, aby si uvědomili, že před chvílí byl vydírán poslanec Stupčuk. A tohle je vážná věc. A podle toho bychom také měli umět hlasovat.
A já jako předseda poslaneckého klubu musím odmítnout vaši argumentaci, že v této chvíli se nedá požádat o přestávku. Nerozumím, z čeho vychází vaše přesvědčení, že v této chvíli se nedá požádat o pauzu. Já si myslím, že se dá, a říkám to i do budoucnosti, protože v takové situaci příště může být můj poslanecký klub a byl bych nerad, aby se precedentně řeklo jo, tehdy jste nevyhověli, tak vám nevyhovíme také.
Z dnešního jednání se od 16.30 do konce jednacího dne omlouvá pan poslanec Volný z pracovních důvodů. Mezi 9. a 14. hodinou zde nebyl přítomen pan ministr vnitra z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme k projednávání bodů. Prosím zpravodaje kontrolního výboru poslance Vladimíra Koníčka, aby předložený sněmovní dokument uvedl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, já bych velice rád tento sněmovní dokument uvedl, ale bohužel, nedovoluje mi to jednací řád. Na jednání není přítomen ani jeden člen vlády.
Takže my se nějakým způsobem, když toto bude schváleno, dostaneme do určité částečné regulace zákazu kouření. Já jsem zastáncem částečných regulací. Pak se samozřejmě může přitvrdit nebo můžeme udělat analýzy, jakým způsobem pokračovat dál. Například v dalších letech můžeme samozřejmě zpřísnit, udělat úplný zákaz kouření tak, jak platí v některých státech Evropy, anebo zůstat u toho částečného modelu. Já se samozřejmě kloním i třeba k tomu, že chápu samozřejmě majitele a provozovatele jednotlivých podniků, když jim stát má nařizovat, jaké mají mít zařízení, tak ať si rozhodnou sami, jaké zařízení budou mít. Jelikož pocházím kousek od Kutné Hory a znám Kutnou Horu velice dobře, tak jsem pozoroval, že v posledních dvou třech letech se z restaurací, které byly vysloveně kuřácké, staly provozovny nekuřácké. Ale jak moc, to by stálo za určitou analýzu a určitý výzkum. Nicméně když jsem pozoroval určitou diskusi i na internetu k těm pozměňovacím návrhům pana poslance Snopka, tak jsem zjistil, že mu v některých ohledech lidé dávají i za pravdu. Protože úplný zákaz by opět byl stejně porušován. Já jsem tady i minule napadal slovo například "převážně". V tom zákoně se vyslovuje mnohokrát slovo "převážně, převážná část". Kdo to určuje? Já se jenom bojím toho, že to pak opět zase přeneseme všechno na obce a ti starostové by měli toto určovat. A umím si představit na nějakém fotbalovém utkání, když tam přijde starosta a určí, kolik je to "převážně". Tento zákon možná, podotýkám možná, bude mít úplně opačný dopad. Toho se já bojím, proto osobně prosazuji částečnou regulaci zákazu kouření.
Prosím pana poslance Kalouska, který je dalším přihlášeným do rozpravy. A prosím sněmovnu o klid. Nechci nikoho jmenovat, ale prosím exministry, aby se rozešli.
Dovolte mi jenom, abych poděkoval panu ministru Němečkovi. Jenom připomenu pro vás, kteří to zcela jistě nevíte, že jedním ze zakládajících členů TOP 09 a členem přípravného výboru byl generální sekretář Společnosti přátel žehu, soudní znalec v oblasti pohřebnictví, a ten měl k dispozici nejenom tyto standardní předměty, ale měl také rodinné sady uren a cestovní sady. Promiňte, že zdržuji, ale mám potřebu veřejně říct důvody, proč a jak budu hlasovat o tomto zákonu. Poslanecký klub TOP 09 nemá závazné hlasování, jsou mezi námi vášniví zastánci tohoto návrhu, jsou mezi námi odpůrci tohoto návrhu. Já osobně jsem dlouho chtěl tento nebo podobný návrh zákona podpořit. Dokonce jsem to kdysi slíbil našemu ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi, že to budu podporovat, a naprosto chápu a respektuji, že je věcí cti, profesní cti každého ministra zdravotnictví se pokusit takový zákon prosadit. Zkuste si zapálit v New Yorku, zkuste si zapálit v Londýně v restauraci, zkuste si zapálit v Paříži či jakémkoli jiném evropském velkoměstě. V New Yorku, upozorňuji vás, si nezapálíte ani v Central Parku. Takže já jsem ten zákon opravdu chtěl podpořit a neviděl jsem na něm nic špatného. Pokud bychom žili v normálním svobodném liberálním prostředí a pokud by vládní strany krok po kroku nezhoršovaly podnikatelské prostředí a neomezovaly lidskou svobodu. Těch bodů už je mnoho. A v těch bodech Seznamu nesvobody, v tom souhrnu zjistíte, jak dramaticky se za poslední dva roky zhoršilo podnikatelské prostředí a snížila individuální svoboda. Chápu ministra zdravotnictví, že se něco takového snaží prosadit. Na jeho místě bych asi činil to samé. V kontextu se Seznamem nesvobody pro dnešní předlohu hlasovat nemohu.
Zeptám se, zda jsou ještě nějaké přihlášky do rozpravy. Pan ministr nikoliv, pan zpravodaj také ne. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s opakováním druhého čtení u tohoto zákona. Tento návrh nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje, pana poslance Krákoru, aby se ujal slova, aby nás seznámil s procedurou hlasování, která skutečně není jednoduchá, a poté aby přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním sdělil stanovisko.
Pan ministr mi napsal, že už je to tam od roku 1992, tak proč by to tam nemohlo být zase. Já jsem u toho v roce 1992 nebyl a nemyslím si, že máme sahat lidem takto na majetek. Že má-li zájem stát něco koupit, když někdo z nich něco bude prodávat, má jim tu nabídku učinit, ale nedávat jim plomby na katastru na jejich majetky s tím, že jsou povinni prodávat svůj majetek státu, pokud ho budou chtít prodat v území, které se národního parku týká. Myslím si, že stát nemá tímhle způsobem omezovat nakládání s majetkem. Stačí, že jej omezuje jinými předpisy. Omezuje hospodaření, omezuje pohyb lidí v tom daném území. Ale aby jim dával plomby na jejich nemovitosti s tím, že jsou povinni nabídnout je nejprve státu, pokud je budou chtít prodat, a pak teprve když si to stát rozmyslí do 60 dnů, pak si to bude moci koupit někdo jiný nebo to budou moci prodat někomu jinému, to považuji za něco, co už do tohoto století a do této politické kultury nepatří. Nemá to tam být a není to tam potřeba. Protože to s ochranou nemá nic společného. Možná finančně, možná jinak. Přihlásím se k němu potom v podrobné rozpravě. Ale tento návrh jsem si dovolil podat. Děkuji vám za pozornost.
Ještě faktická poznámka pana poslance Václava Votavy, pak řádně přihlášený pan kolega Kolovratník.
Nechci zdržovat. Jinak samozřejmě to, co řekl vše pan kolega Zahradník, ale co jste řekl i vy, tak to mohu jedině podepsat. Já jsem vždycky podporoval, protože jsem členem Zastupitelstva Plzeňského kraje, jako někteří tady z nás, kteří sedí v sále, podporoval návrh právě Zastupitelstva Plzeňského kraje, který tady byl a který spadl pod stůl. Myslím, že se nedá opravit. A jsem i připraven hlasovat proti tomuto zákonu a kolegové z mé frakce to vědí. A asi nebudu sám.
Děkuji panu poslanci Votavovi. A ještě před kolegou Kolovratníkem přečtu omluvy. Nyní pan poslanec Kolovratník. Připraví se pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já za slovo děkuji. Můj pozměňovací návrh možná trochu zapadne ve stínu debat o národních parcích a o těch velkých tématech, která jistě s ochranou přírody souvisejí. Každopádně bych rád na něj upoutal vaši pozornost a poprosil bych o případnou budoucí podporu jak ve výborech, tak ve třetím čtení. Nebudu ho teď celý citovat. S tím návrhem jsem byl osloven a není důvod ten zdroj, tu aktivitu tajit, protože je naprosto otevřená a transparentní. Tolik na úvod.
Připraví se kolega Zemek.
Snad jedině upřesnění, že se nebude skutečně zasahovat do vymezení zón 15 let po nabytí účinnosti prvního opatření obecné povahy. Což na Šumavě sliboval pan ministr životního prostředí. A pak ve věci, která zde byla již diskutována v prvním čtení a myslím i panem ministrem avizovaná jako věc možná k diskusi, to je ona záměna slova "projednat" důležité dokumenty s radou národního parku, za "dohodnout se" s radou národního parku.
Navýšení odpovídá inflaci za dobu od zavedení tohoto příspěvku.
Dále byl tisk přikázán kontrolnímu výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
My jsme se tím tiskem zabývali docela dlouho a velmi podrobně.
Pane předsedo, máte slovo.
Usnesení tedy nebylo přijato.
Děkuji panu Vladimíru Koníčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Odhlásím vás nejdřív. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat procedurálně. Takže poděkuji panu ministrovi, poděkuji zpravodajům a přerušuji bod číslo 15 a zároveň přerušuji i bod 16, protože oba návrhy byly podrobeny hlasování. Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 4. května tohoto roku na 44. schůzi, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Samozřejmě ho zástupci klubu zabezpečí. Nemají. Takže v rozpravě první pan kolega František Laudát.
Já nevystupuji k tomuto bodu.
Ptám se i kolegy Klána, jestli má zájem, nebo nemá zájem vystoupit. V pokračující rozpravě, abychom byli přesní.
V návrhu zákona, který předkladatel přináší, je zde v podstatě podobný text ovšem s tím, že je tam slovo "může". Že tak může stanovit. Já si myslím, že v zákoně by taková libovůle být dovolena neměla, a když tedy, tak aby orgán ochrany přírody ty podmínky stanovil. Dále lze provádět následující opatření, je-li jejich provádění nezbytné z důvodu ochrany životů a zdraví osob, ochrany majetku nebo ochrany přírody. Jen připomenu, že v původním návrhu je ten text jiný. Tam je navrženo to, že všechno je zakázáno, co by mohlo ohrožovat ochranu přírody. g) Zásahy za účelem ochrany populací zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů. i) Značení nových a údržba vyznačených turistických, běžkařských a cyklistických tras. k) Zásahy za účelem ochrany, obnovy a podpory ekologické stability lesních ekosystémů. Zastavitelná plocha v obci je jasně definována stavebním zákonem a je to plocha stanovená v územním plánu obce. Takže je zde možno samozřejmě v rámci jednání o územním plánu ty zastavitelné plochy v dohodě s orgánem ochrany přírody regulovat.
Jenom připomínám znovu, ale to kolegové z Občanské demokratické strany dobře vědí, že vlastně ten původní návrh se snažil předložit už ministr Chalupa za ODS. Nakonec to neprošlo, ale v podstatě byl tady, myslím z roku 2010 nebo 2011, jasný apel vlády na ministra životního prostředí, aby tuto záležitost řešil, protože už tenkrát bylo Ministerstvo životního prostředí pod velkým tlakem z obcí a krajů, aby to řešilo, a v té chvíli se to nepodařilo. Já si myslím, že to je škoda, ale určitě větší škoda by byla, kdyby se to nepodařilo teď, kdy je ten návrh určitě lépe připraven.
Já děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Jak již bylo řečeno, garanční výbor pro životní prostředí projednal tuto předlohu na své 33. schůzi 28. dubna a přijal následující usnesení: Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Pak tam byla zahrnuta úprava, která stanoví emisní limity na pachové látky. Jako třetí zásadní bod je tam potom úprava požadavků na spalovací stacionární zdroje, kde se zahrnuje další varianta proti původní variantě, která byla v té původní předloze.
Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby se slova ujal a taktéž nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Šlo o to, že nám zástupci MŽP nedokázali na některé otázky odpovědět.
Dobře, protože není nikdo přihlášen, máte slovo. S řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Ten zákon potřebujeme. Navrhoval jsem, abychom k tomuto tématu případně udělali seminář, aby nám Ministerstvo vnitra popsalo kroky, které má připravené, a měli nějaké jasné termíny. Protože co se týká elektronizace veřejné správy, Česká republika už delší dobu spí. Když se podíváte na ostatní země, může to být i na východ od nás, například na Slovensko, tak v řadě případů se jim podařilo občanům velmi zjednodušit komunikaci s úřady. U nás v tomto ohledu opravdu spíme.
Není tomu tak. V tuto chvíli končím obecnou rozpravu a přerušuji projednávání tohoto bodu. Vrátíme se do bodu Dříve, než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.
Ale samozřejmě to bude o tom, jestli se stát rozhodne vydat tímto směrem. Bohužel. Doufám, že jsem snad odpověděl na většinu dotazů, které tady byly.